Zásadnější revizi zákona si vyžádá přijetí nové evropské směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Tato směrnice evropská by měla být publikována v Úředním věstníku Evropské unie v říjnu letošního roku. Tady jen říkám, že tato směrnice dosud není a neexistuje v Úředním věstníku Evropské unie, kde transpoziční lhůta byla stanovena na 24 měsíců od vstupu směrnice v platnost. Ministerstvu je známo, že v uplynulých letech pojišťovny nevyplatily spotřebitelům plné náhrady. V souvislosti s nevyplácením plných výší náhrad poškozeným klientům ze strany pojišťoven bych zde poukázala na jednu klíčovou věc a to je na nález Ústavního soudu ze dne 21. července tohoto roku. Ústavní soud ve svém nálezu potvrdil, že cestující má nárok na plné vrácení vložených prostředků bez ohledu na stanovený limit pojistného plnění. Toto je precedens, kde Ústavní soud rozhodl tímto způsobem v celé České republice. Ústavní soud nezjistil porušení ústavního práva ze strany soudu, který uložil pojišťovně zaplatit plnou náhradu. Toto ustanovení by umožnilo okamžitý zásah Ministerstva pro místní rozvoj vůči cestovní kanceláři v zákonem stanovených případech, a to aniž by předtím musela být cestovní kancelář vyzvána k nápravě. Ministerstvo tento návrh nadále neprosazuje. K pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Berdychové ohledně deliberační věty. Ministerstvo pro místní rozvoj nepodporuje deliberační ustanovení s ohledem na nález Ústavního soudu, který jsem zde vyjmenovala před chvílí. S ohledem na zajištění právní jistoty všech dotčených subjektů, jasnosti a srozumitelnosti práva je třeba ustanovení zpřesnit tak, jak je navrhováno. Předpokládám, že zde budou také diskutovány. Cestovní ruch zaměstnává celkem zhruba 231 tisíc pracovníků v České republice. Objevují se zde jiná data, nicméně toto jsou data, která vycházejí samozřejmě z našich statistik, které si vedeme. Podle údajů vedených Ministerstvem pro místní rozvoj se nedá říci, že by se počet žadatelů, kteří mají zájem provozovat živnost cestovní kanceláře, za posledních pět let výrazně změnil. Dalším diskutovaným bodem rozpravy bylo opětovné vyjádření pojišťoven, že nemohou přistoupit na krytí neomezeného rizika při pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Cestovním kancelářím se ukládá povinnost informovat pojišťovny o svém hospodaření a o změně pojistného rizika. Na základě i tohoto si samotná pojišťovna může říci, jaký limit si dává do smlouvy s cestovní kanceláří. Navíc budou cestovní kanceláře povinny měsíčně informovat o relevantních údajích pojišťovny. O tom ani MMR nebude nic vědět. Všichni jejich klienti byli plně odškodněni ve svých oprávněných nárocích.
Nedávno jsem zaznamenal výroky, které se tvrdě stavěly proti prolomení limitů od pana ministra Brabce a pana ministra financí Andreje Babiše. Možná že byste si mohli udělat jasno ve svém poslaneckém klubu. Já jsem na to upozorňoval. A znovu opakuji, že pan ministr Mládek a pan ministr Andrej Babiš se rozhodl vysát Ústecký kraj.
Další řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Dolejš.
Příjemné odpoledne, kolegyně a kolegové. Jedna je obecně politická. Náš politický názor asi není překvapivý, že by takto nízko ty úhrady být nastaveny neměly, ale to je samozřejmě věc minulá. Dostávám se tedy k těm číslům, které jsem hledal. Ale ta strana nabídky má také tu zajímavou vlastnost, že přináší do regionu práci. Tedy že je o zaměstnanosti. Rád bych se dočkal nějakého zdůvodnění těch čísel či dopočítání.
Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát.
Promiňte, u předkladatele a zpravodaje by měl sedět Babiš podle mého názoru, s výjimkou té první části zákona, kde je něco o dokumentaci. A ti lidé je za to ještě volí. Je to ve výlučné kompetenci Ministerstva průmyslu.
Bylo by dobře, aby kraje sehrály v tomto významnější roli, protože je bude více zajímat to území. Moc bych si přál, aby tady zvítězil zdravý rozum. Ztratíme tím zbytečně mnoho času.
Už nebudu dlouho zdržovat, jen pár vět. Nemám v tom zcela jasno.
Já vám děkuji, pane poslanče. Faktickou.
Je to tedy terminus technicus.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera. Pan předseda Stanjura. Je to řádná přihláška do rozpravy?
Děkuji za slovo. Ale ty analýzy mají smysl, abychom je zpracovali v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o limitech. Tomu já rozumím. Na druhé straně - máme to pustit dál, dostaneme lhůty do výborů a já nevím, kdy se rozhodne o limitech. Taková analýza dopadů určitě není hotová za den nebo za týden. Já velmi často slyším argument ať už odpůrců, nebo příznivců z obou dvou táborů, že vláda má rozhodnout. Dobře, když rozhodne pozitivně o prolomení, tak je to jasné rozhodnutí. Ano, v případě úplného prolomení limitů je to pravdivý argument.
Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, předkládám vám návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání, na základě kterého vznikne nový subjekt s názvem Agentura pro podnikání a inovace. Novela je vypracována na základě požadavku Evropské komise vzneseného na jednání delegace České republiky s Evropskou komisí na lednovém a únorovém zasedání. Tato agentura bude spadat pod působnost zákona o státní službě.
Děkuji. Prosím.
Pan ministr Mládek uvedl celkem podrobně důvody, které vedou ministerstvo k novele tohoto zákona.
Já vám rozumím, pane poslanče. Ještě jednou žádám sněmovnu o klid! Teď nevím, jestli jsem vás nenavedl ještě k většímu hluku.
Vládní návrh novely zákona, kterým se vyčleňuje z agentury CzechInvest ta část, která se zabývá administrací čerpání evropských fondů. Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů, to se jako téma objevuje již řadu let. Já si myslím, že pamětníci si na to jistě pamatují, minimálně ti, kteří se zabývají čerpáním evropských fondů a jejich administrací. Administrace strukturálních fondů měla již tehdy jít jinou cestou než přes vládní agenturu zřízenou k podpoře investic. A z toho by byla právě naopak vyčleněna administrace fondu této sloučené agentury. Nicméně vyčlenění administrace fondu mimo CzechInvest si vynucuje Evropská komise, která trvá na tom, že fondy musí administrovat státní orgán, tedy ministerstvo nebo podřízená organizace podléhající zákonu o státní službě.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.
Děkuji za slovo.
Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Včera se to bohužel nestihlo.
Dobrý den, dámy a pánové.
Je to fungování vedení Energetického regulačního úřadu. Rád bych poté navrhl i sloučení rozpravy o obou bodech, abychom mohli odpovědně posoudit, který zákon problematiku bude řešit.
Návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. A poslední návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?
Anebo ne, ale pak aspoň těm voličům říkejte pravdu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Kolegové předřečníci tady dlouhými slovy řekli strašně jednoduchou věc. Já se chci jen připojit ke kolegům, kteří dlouze hovořili přede mnou, krátkým banálním konstatováním, že opravdu na hospodářském výboru určitě budeme nadále klást otázky, jaké jsou odborné důvody toho, že to číslo v tuto chvíli není o několika set procent vyšší, ale že je zrovna takové, jaké je. Takových příkladů není mnoho. Sám jsem to, když jsem dělal rozpočty města moc často nezažil.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, kolik tam má letos. Já jsem velmi podrobně při projednávání státního rozpočtu na rok 2015 tuto částku v rozpočtovém výboru konzultoval, ptal jsem se na ni. Myslím, že nás čeká ještě debata o tom dělení. Považoval bych to za užitečné. Děkuji.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji panu poslanci Adamcovi.
Složitá role nejenom zpravodaje, ale bývalého ministra a bývalého předsedy hospodářského výboru. Tak se to ve mně tak trochu pere. Máme avizováno pouze to, že se tak stane v nějakém relativně krátkém čase.
Děkuji panu zpravodaji.
Tomu rozumím. Protože vláda rozhodnutí o limitech těžby neustále odkládá.
To je věc, kterou plánujeme na pět, deset, patnáct let dopředu. A proto si myslím, že vládní nařízení v tomto případě je krajně nevhodný instrument. Protože tady máme nějakou poměrně dlouhou a obsáhlou důvodovou zprávu, která počítá přibližně s dvojnásobkem navýšení. Myslím, že není žádný problém to tam doplnit, protože nařízení je nepochybně hotovo. Druhá věc, na kterou jsem chtěl upozornit, vychází ze stanoviska Legislativní rady vlády. Výjimka se má vztahovat na černé uhlí, hnědé uhlí dobývané hlubinně, radioaktivní nerosty, ropu a hořlavý zemní plyn. Proto rovněž zvýšení výnosů úhrad z vydobytých nerostů, které však neplatí plošně pro celý relevantní trh dobývání nerostů, může být porušením práva veřejných podpor z toho důvodu, že organizace dobývající nerosty vyjmuté z navrhovaného zvýšení budou zvýhodněny." Nebudu citovat další části.
Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Laudát, připraví se potom pan poslanec Hájek, řádně přihlášený do rozpravy. Nyní tedy pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Je pravda, já jsem z černého uhlí, nebo byl jsem v černém uhlí, a je pravda, že tento průmyslu je v současné době v krizi. A to se týká celé řady dalších těžebních odvětví. V České republice jsme od roku 1989 zprivatizovali těžební průmysl.
Eviduji připomínku, že není přítomen žádný z členů vlády.
Nejdřív požádám zpravodaje hospodářského výboru a tím je pan poslanec Václav Snopek, jestli tomu dobře rozumím, protože paní kolegyně Matušovská tady není. Případně jestli pan předseda hospodářského výboru sdělí, kdo byl určen hospodářským výborem jako zpravodaj. Kolega Snopek. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji.
za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za třetí konstatuje, že finanční ani materiální zabezpečení České obchodní inspekce není s ohledem na množství předpokládané agendy dostatečné. Za čtvrté žádá vládu o zajištění dostatečné materiální i finanční podpory České obchodní inspekce.
Děkuji. Eviduji vaši přihlášku do rozpravy, pane zpravodaji. A nyní požádám zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Petra Bendla, jestli by přednesl zpravodajskou zprávu. Nevidím pana poslance Bendla jako zpravodaje. Nevidím ani předsedu zemědělského výboru. Vidím pana předsedu zemědělského výboru, aby nám sdělil, kdo nám za zemědělský výbor přednese zpravodajskou zprávu o projednání zákona o ochraně spotřebitele. Nepochybuji o tom, že pan kolega Volný mohl být přítomen na jednání zemědělského výboru, ale pravděpodobně nebyl zpravodajem. Tak dobře. Za zemědělský výbor pan poslanec Kudela. Požádám pana poslance Chvojku, aby se ujal slova.
Jsem rád, že tady máme tento návrh. Je to věc, která je pro občany tohoto státu. Myslím, že je to velmi dobrá věc. To je naprosto přirozené.
Já zde nebudu opakovat věci, které jsem zde říkal, ale zarážejí mě dvě skutečnosti. Vidím, že kolega ji má na stole. Já se ptám, kdo tyto aktivity platí. A druhá věc, která mě zarazila. Když tyto aktivity neuspěly v Poslanecké sněmovně, tak se tedy obrátily na Senát. Domnívám se, že stanovisko Ministerstva zdravotnictví je naprosto jasné. Předpokládám, že i většina z nás bude tento názor bez rozdílu levicovosti či pravicovosti podporovat.
Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Leoše Hegera.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V první řadě mně ale dovolte, abych řekl pár obecných věcí týkajících se ochrany veřejného zdraví a očkování speciálně. V poválečném období došlo k výraznému průlomu v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale ten hluk je opravdu nesnesitelný.
Došlo k velkému průlomu v ochraně veřejného zdraví, která již koncem 19. století se prokázala jako jedno z nejúčinnějších zavádění nových medicínských technologií, a tento proces pokračoval a státní administrativa v tehdejší době, v 50. letech, nakolik to byla doba velmi krutá a pro naši zemi převážně nepříznivá, tak veřejné zdravotnictví a ochranu matky a dítěte velmi výrazně podpořila. Druhý průlom jsme zažili tady ve sněmovně v minulém volebním období, kdy došlo ke zrušení povinného očkování proti tuberkulóze. Paradoxně při té dnešní velmi zjitřené atmosféře, která se týká očkovacích procedur a jejich povinností, zde byla rozprava, která byla právě opačná.
Chtěl bych se také vyjádřit k limitům, byť mají pouze volnou souvislost, protože o limitech bude rozhodovat vláda, tak jako rozhodovala vláda v roce 1991, byla to Pithartova vláda. Provedli jsme celou řadu analýz, předložili několik variant, jak postupovat. Variantu 3 jsme vyškrtli proto, že by znamenala poměrně velké náklady, těžbu velkého množství hlušiny, než by mohlo začít být těženo uhlí. Čili nevychází to ekonomicky. Není zřejmé, jak to bude s elektrárnou Počerady, která spaluje pět milionů tun uhlí a která je ve vlastnictví ČEZ. V roce 2019 bude znovu rozhodovat. Je to téměř celá těžba. To je jeden důvod. V tuto chvíli to vypadá, že to rozhodování by mohlo přijít někdy v říjnu nebo v listopadu, protože je přislíbeno ještě jedno projednávání s tripartitou, které proběhne v říjnu, a poté rozhodne vláda. Jsme připraveni samozřejmě na jednání ve výborech, především ve výboru hospodářském, diskutovat všechny problémy s tím spojené, předložit příslušné nařízení vlády, příslušné analýzy, tabulky a bilance. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní požádám zpravodaje, pana Milana Urbana, o jeho závěrečnou řeč.
Aby bylo zřejmé, že pan ministr nemluvil za celou sociální demokracii, proto to musím říct na mikrofon. To jen k těm limitům. Někdy je lepší mýlit se se stranou než proti straně. Platí to zrovna tak u vás jako v sociální demokracii. Takže já samozřejmě děkuji za každou debatu, za všechny názory, které tady na mikrofony zazněly, a věřím pevně, že výbory budou sloužit k tomu, aby postřehy, náměty, výzvy a doporučení byly v těchto výborech projednány, a že se tak posuneme o kousek dopředu. On vždy říkal na konci: A co na to občan?
Obecná rozprava je ukončena, ale s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.
Oceňuji upřímnost pana poslance Urbana i to, že na parlamentní půdě můžeme vyslechnout názorový střet dvou čelných představitelů sociální demokracie.
V průběhu rozpravy zazněly dva návrhy, a to jak na zamítnutí, tak na vrácení. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen panem poslancem Kádnerem a paní poslankyní Aulickou. Já tedy zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Registruji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Kdo je proti tomuto návrhu?
Tyto změny však nejsou nijak kosmetické. Se změnou terminologie a především pak výkladu některých pojmů dochází k významné změně v legislativě. Zavádějí se buď nové definice, nebo se odkazuje na definice obsažené ve výše zmíněných nařízeních Evropské komise. A to je jedna z mnoha věcí, na kterou se bude muset Poslanecká sněmovna zaměřit. Nelze souhlasit s jednou z definic výzkumných organizací, na kterou se zákon pouze odvolává jako na - zase cituji - "virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum".
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Karel Rais.
Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové.
Procesy budeme muset zprůhlednit a tady budeme muset zachovávat více klidu, aby pana poslance bylo slyšet.
To je jeden z dalších problémů, které musíme řešit nejenom my, ale i ostatní vyspělé evropské státy.